Už jsem se bál, že jste na mě zapomněl.
Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Budeme se bodem 22 zabývat jako druhým bodem pátečního dopoledního jednání. Kdo je proti? V souladu s tradicí nejprve vystoupí pověřený člen vlády, poté se ujme slova navrhovatel tohoto bodu, kterým je pan poslanec Jan Bartošek. A pak je zde písemná přihláška do rozpravy, kterou podal pan předseda Jaroslav Faltýnek.
To nejde od pana Faltýnka, ale od kolegů z SPD. A už to tady zaznělo od pana předsedy Stanjury. Jestli to neví pan Faltýnek, tak poprosím, aby se k tomu vyjádřil pan ministr dopravy. Předstíráme, že ty zásadní věci tady neexistují. Ten přístup, který vy máte do médií, je naprosto nesrovnatelný se zbytkem politické scény, zejména pokud jde o ta média, která jsou ve vlastnictví vašeho předsedy nebo která mají velmi úzké obchodní vztahy s holdingem vašeho pana předsedy. Děkuji za pozornost a za zodpovězení těch položených otázek zejména.
Ale než dorazíte k mikrofonu, dovolte mi přečíst opět tři omluvy.
Tak ho znovu vyzývám, aby odpověděl na tu otázku, kterou jsem kladla. Já jsem se neptala jenom pana Faltýnka, ptala jsem se i vás, pane ministře, na konkrétní dotaz. A stále tady tedy odpověď nezazněla.
A připraví se pan poslanec Marian Jurečka.
Myslím, že o tom něco vím. Působil jsem na Ministerstvu dopravy jako náměstek. Tak jsem rád, že to vysvětlil, a předpokládám, že to všichni pochopili. A nechci to řešit jako různé mediální spekulace. Ale napadl mě ještě jeden film, možná ho znáte - Minority Report, kde se předcházelo zločinům. On naopak opačně zrušil rozhodnutí prvního stupně, tím byla zrušena soutěž. Ale to jenom reaguji na mediální spekulace. Já neznám ty policejní dokumenty, na rozdíl možná od vás. Respektive probíhalo, myslím, odvolací řízení proti prvnímu rozhodnutí. Nemyslím si, že je šťastné do toho zasahovat. Další záležitost, říkal tady pan kolega Michálek, dával otázky. Pokud všichni budete tvrdit, že jste se nepotkali například s panem ředitelem Kapsche, tak se nejdřív podívejte do seznamu kontaktů. Ale já na tom nevidím nic nelegitimního, že poslanec přijme někoho. To je v pořádku. Problém je, že to je přímo z podání firmy Kapsch na ÚOHS, přímo opsaný. Co by to znamenalo? No soutěž by byla zrušena, už by nenastala. Co by muselo nastat? No smlouva s Kapschem. Naštěstí Piráti neřídili Ministerstvo dopravy. Obrovský úspěch. Takže ještě jednou patří poděkování, že to takhle dopadlo a že to nedopadlo tak, jak někteří doporučovali, možná naivně, někteří si přáli.
Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Polanský. Vaše dvě minuty, pane poslanče, prosím.
Vy jste citoval část kapitoly, která se nazývá Navrhovaný postup. Na začátku té kapitoly je uvedeno prohlášení, které jsem navrhoval, aby hospodářský výbor přijal za své. Já je přečtu.
Tak abych mu připomněl jeho působení ve vládě. Je to i věc, po které při nedávných písemných interpelacích volali Piráti. Vzpomínáte si, pane poslanče Jurečko prostřednictvím pana předsedajícího, jak jste mě s těmito návrhy z vlády i z koaliční rady vyhodili? A vy osobně jste na té vládě hlasoval proti tomu, aby se takovýto materiál schválil? A bylo mně jasně řečeno, že mám úkol vypsat velkou technologicky neutrální soutěž na nové mýto. V průběhu roku 2015 do poloviny roku 2016 probíhala celá řada koaličních jednání a sporů k tomuto tématu. Pan premiér Sobotka i v té době vyhrožoval, že mě odvolá, pokud soutěž nepřipravím, a já mu opakovaně vysvětloval, že to prostě reálné není. Souběžně s debatou, jak zajistit provoz mýta po roce 2016, jsme v rámci koalice a vlády v letech 2015 a 2016 jednali o parametrech budoucí soutěže na nového mýtného provozovatele. Naši tehdejší koaliční partneři tehdy prosazovali co možná největší rozšíření mýta na silnice prvních tříd. Ozývaly se i názory, že bychom mýto měli zavést na dvojky i trojky. K této otázce byla ustavena dopravní koaliční rada, která ji měla rozhodnout. První fáze mýtné soutěže, kterou jsme vypsali v červnu roku 2017, byla určena k tomu, aby se uchazeči seznámili se zadávací dokumentací a mohli dostat všechny potřebné informace o stávajícím mýtném systému. Do soutěže se přihlásili čtyři uchazeči a všichni se úspěšně kvalifikovali. K posouzení jejich nabídek byla na ministerstvu jmenována výběrová komise, která konstatovala, že všichni čtyři splnili kvalifikační podmínky a postoupili do další fáze zadávacího řízení. Počátkem listopadu 2017 proto ministerstvo vyzvalo všechny zájemce o dodávku a provoz mýtného systému k podání nabídky. Už v polovině listopadu jsme zaznamenali obstrukční chování firmy Kapsch, která se snažila shodit tendr na mýto dřív, než uchazeči stačí přijít s nabídkami. Současně se vyrojila řada expertů, konzultantů a komentátorů, kteří navrhovali tendr zrušit dřív, než se dozvíme výsledek. Argumentem bylo, že po skončení Sobotkovy vlády rozšíření mýta už vlastně nikdo nechce, a proto je potřeba zakázku změnit. Marně jsem v té době upozorňoval, že jde o návrh z říše snů a fantasmagorie, neboť v takovém případě bychom mýto zcela jistě nestihli včas znova vysoutěžit a ani jinak zařídit. A o to tady nejspíš šlo. To už přirozeně bez Ťoka, odvolaného pro neschopnost tendr vypsat. Do toho se začal velmi nestandardně chovat i ÚOHS. Ještě hned v listopadu roku 2017 vydal z podnětu firmy Kapsch předběžné opatření, kterým ministerstvu zakázal v probíhajícím zadávacím řízení uzavřít smlouvu. Do února roku 2018 s námi antimonopolní úřad zahájil z podnětu Kapsche tři správní řízení. Dále mělo jít o nejednoznačné zadávací podmínky a tak dále. Proti předběžnému opatření i dalším krokům se ministerstvo bránilo všemi právními prostředky a současně veřejně upozorňovalo na velmi nestandardní počínání úřadu. "Postup ÚOHS při prověřování zakázky na dodávku a provoz mýtného systému považuje Ministerstvo dopravy za značně extenzivní a vzbuzující otázky, jaký je skutečný důvod." Výsledkem bylo zesílení kampaně proti mé osobě a další tlak na zrušení tendru, k čemuž také došlo. V květnu roku 2018 úřad rozhodl, že zadavatel porušil zákon, a zadávací řízení na výběr mýta zrušil. K porušení zákona mělo podle úřadu dojít na základě toho, že ministerstvo údajně nenašlo takové technické řešení, které by garantovalo soutěžícím, že dostanou stejné informace o zadávacím řízení. Tomuto závěru předcházelo mimo jiné i naše zjištění a následná stížnost, že úřad s disky nesprávně manipuloval. Mohl bych zde zmínit ještě celou řadu dalších podivností, na něž jsme průběžně upozorňovali a protestovali proti nim. V té době to ovšem nikomu divné nepřišlo. Osobně musím říct, že se rozhodnutí o rozkladu nedivím. Úsek 511, o který se tady jedná, se samozřejmě velmi intenzivně připravuje a spolu s městem Prahou děláme všechny kroky k tomu, abychom mohli tento úsek v nejbližší době stavět. A jenom jednu poznámku k tomu, co jste říkal. Samozřejmě města kolem rostou a vytvářejí si satelity, které nakonec říkají, že pak už je dobře, aby tam ta dálnice nebyla, protože oni tam vyrostli, mají tam domy a chtějí tam mít báječné prostředí pro život. A to je holt něco za něco v těchto případech vždycky. A jenom k těm vašim poznámkám. Já mám jiného kamaráda, u kterého jsem několikrát byl na zahradě. A on sám mi říká, že to je prostě daň za to, že tam žije a že se s tím dokáže sžít.
Děkuji. A pozvu k mikrofonu paní poslankyni Marii Pěnčíkovou, která položí interpelaci paní ministryni Kláře Dostálové. Poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.
Asi začnu tím, že pan hejtman mě kontaktoval, to znamená, měli jsme jednání s panem hejtmanem Čunkem. V podstatě šlo o to si vysvětlit, protože Zlínský kraj vlastně podal v rámci Národního investičního plánu projekt s názvem Nemocnice nové generace Zlín v hodnotě 6 miliard korun. Ale bude tady 500 miliard ze zdrojů Evropské unie. Pan hejtman mě informoval, že máte studii ve Zlínském kraji a že na základě té studie bude zadávat projektovou dokumentaci, která bude stát zhruba 200 až 300 milionů.
Poprosím paní ministryni o odpověď. Dalším v pořadí je pan poslanec Lukáš Bartoň, který bude interpelovat pana ministra Roberta Plagu.
Zároveň uvedl, že jeho vypracování vám pošle za úkol esemeskou. Pane ministře, dostal jste tuto esemesku s úkolem? Hovořil jste s premiérem o nesplnění tohoto úkolu?
A vyzývá, a vy společně s ní, všechny ministry, aby hledali úspory ve svých rezortech. Jak říkám, my pravicoví poslanci vám při zrušení těchto slev velmi poděkujeme. Děkuji za odpověď.
Také děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.
O ničem se nediskutuje. Takže já nevím, kdo diskutuje. Možná novináři nebo vy diskutujete. Pro mě to není žádné téma. Žádné slevy se rušit nebudou! Ani pro důchodce, ani pro studenty, jo? Takže aby to bylo jasno. A já jsem strašně rád, protože ty babičky mi píšou, že mohou jezdit za vnučkami častěji. Nikdo o tom nediskutuje. My určitě jsme rádi, že ty slevy jsou. Zatím tedy vycházíme z informací poskytnutých dopravci, kteří uvádějí, že slevy skutečně využívány jsou, a to jsem rád, že jsme mohli pomoci důchodcům i studentům z hlediska i rozpočtu, protože důchody jsou stále nízké, proto jsme tento rok navýšili rekordně důchody. A já jenom konstatuji, že sice tyhle slevy přivedly nové cestující, ale my nemáme informace o tom, že by vlaky a autobusy byly nově natolik přeplněné, že by přepravci byli nuceni využít možnosti, kterou jim pravidla nově zavedených slev dovolují, tedy vyčlenit spoje, ve kterých se z důvodu přeplnění, a tím snížením kvality cestování slevy poskytovat nebudou.
Děkuji.
A co se týče absence jakékoliv diskuse. Jestli pro vás to, co říká přední představitel vašeho koaličního partnera, není vůbec žádný námět k diskusi, tak to značí velmi mnoho o poměrech ve vaší koalici. Tolik k tomu.
Děkuji. Prosím.
Jo, jo, máte pravdu. Já jsem zaznamenal, že paní Maláčová chválila vašeho pana Kalouska, který dal těch 40 korun. Jak to počítáte, já nevím. Já to beru nominál. A pan Onderka - já nevím, co říká pan poslanec Onderka.
Já děkuji.
Jsou podezříváni ze snahy nějak ovlivnit tuto zakázku. Není to poprvé, kdy významní členové hnutí ANO mají problémy s policií. Tady zrovna sedí paní ministryně Dostálová, která také musela odevzdat telefon a nějaké dokumenty, což je eufemismus hnutí ANO pro domovní prohlídku. Nyní vzala policie do vazby Jiřího Švachulu, radního z městské části Brno-střed za ANO. Těch náhod a různých podezření kolem hnutí ANO je v poslední době nějak moc. A vzhledem k tomu, že jste tady dopoledne nebyl, tak bych se vás chtěl zeptat na několik otázek. Ty zní takto: Pověřil jste Jaroslava Faltýnka vyjednáváním s ředitelem firmy Kapsch a s ředitelem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže? Jaký měl předseda poslaneckého klubu ANO mandát jednat za zády ministra dopravy o mýtném systému? Byl jste informován o schůzce Jaroslava Faltýnka a Jiřího Švachuly s ředitelem Kapsche? Byl jste informován o schůze Jaroslava Faltýnka s předsedou Úřadu na ochranu hospodářské soutěže? Dal jste souhlas s nominací Jiřího Švachuly do dozorčí rady ČD Cargo? Považujete toto jednání Jaroslava Faltýnka za správné a etické? A jak bude hnutí ANO podezření na korupci u svých členů řešit? Stačí, když odpovíte na mé otázky.
Děkuji za otázky.
Já chápu, že pan předseda strany, která v historii naší země má snad nejvíc korupčních skandálů, že nechce zabíhat do minulosti. Ale já musím, pane předsedo. Protože já zopakuji fakta. Firma Kapsch nevyhrála. Kapsch přece nevyhrál tu soutěž. Kapsch měl jednu z nejdražších nabídek. Takže ta zakázka byla zmanipulována. A to, že se to tu už řešilo a že tu byla vyšetřovací komise...
Vážený pane premiére, v poslední době jsem zaznamenala vaše výrazné mediální úspěchy. Oblíbenost vašeho facebookového profilu překračuje všechny žebříčky popularity. Zveřejníte příspěvek o délce 20 tisíc znaků a za sedm minut se vaše slova líbí skoro tisícovce lidí. Nicméně některá zjištění vedou k podezření, že v tom asi bude nějaký háček. Mně to přijde skutečně směšné, že si vláda musí platit za to, aby ji někdo poplácával po zádech, jak dobře jí to jde. Potřebujete si platit za falešnou slávu Facebooku? Na kolik peněz vás toto PR vyjde? A nejsou takové podvody na veřejnosti nemorální?
Prosím pana premiéra o odpověď.
Tak to už je fakt zoufalství. Vy jste tak zoufalá. Vy jste nešťastná, ne? Já totiž, paní poslankyně, každý týden dělám výkaz práce. To vy neděláte. Já každou neděli napíšu, co jsem celý týden dělal. Ti jsou taky placení? Vámi nebo kým? A to, že jsme aktivní na Facebooku a komunikujeme s občany?
Děkuji.
Děkuji za odpověď, pane premiére. Přesně tak jsem si to představovala. Skutečně začít odpověď tím, že jsem zoufalá a nešťastná, to je hodno premiéra. Pravděpodobně by to bylo hodno spíše psychologa. Vy si něco vyprošujete. Já si také vyprošuji. Abyste takovéto výrazy nepoužíval a odpovídal na dotazy, nejenom moje dotazy, ale i ostatních. Já vám jen připomínám, že ptát se je právo poslance a povinností premiéra je odpovídat. A já bych předpokládala, že to bude odpověď věcná a slušná bez jakéhokoliv napadání.
Děkuji.
Vy jste tady asi ombudsman. A ještě drze říkáte, že je to z rozpočtu! Tak to je ta komunikace? To je vaše komunikace?
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dobrý den, pane premiére, paní ministryně, pane ministře. Děkuji za udělené slovo. Možná překvapivě na začátek vládu pochválím. Ve chvíli, kdy si to zaslouží, by to člověk udělat měl. Já si vážím vlády za to, že do krajů vyjíždí, opravdu si jí vážím za to, že se s komunálními politiky baví. Vážím si jí za to, že se baví s krajskou reprezentací, protože si to prostě komunální politici za svoji každodenní mravenčí práci zaslouží. Odpověď byla, že na přelomu roku 2018 a 2019 bude projednán vládou České republiky, bude dána jeho celková výše a potom samozřejmě bude dán k dispozici Poslanecké sněmovně. Zda skutečně bude Národní investiční plán připraven a v jaké kvalitě a v jaké výši. Děkuji za odpověď.
Prosím pana premiéra o odpověď.
Tak za prvé, pane poslanče, Národní investiční plán byl můj nápad. Tady je. A vy jste tady říkal jednu nepravdu. My jsme nic neslíbili, pane poslanče.